V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, než především poděkovat paní ministryni financí za ten velmi vstřícný přístup k dané věci. A chtěla bych jí poděkovat za všechny hejtmanky, hejtmany, starostky, starosty a především vedoucí finančních odborů, kteří se velmi báli, co by to udělalo s rozpočtem jednotlivých municipalit. Děkuji vám za pozornost.
Já moc děkuji za vaši aktivitu, paní hejtmanko, prostřednictvím pana předsedajícího. A mrzí mě, že pokud Asociace krajů jasně avizovala, že tam budou dopady - a výrazné dopady - do rozpočtu, že tedy Ministerstvo financí na to nereagovalo dříve, protože to, co se seběhlo během posledních měsíců, kdy tento návrh vyvolal absolutní paniku mezi organizátory dopravy, mezi aktéry v sociálních službách a podobně. Tolik moje poznámka. Pokud je známo, jaké dopady by to mohlo mít, tak jestli bychom to mohli aspoň slyšet. Každopádně děkuji za to, že ten problém bude řešen.
Kolega Ferjenčík posečká.
Myslím, že v tuto chvíli je bezpředmětné hovořit o nějakém vyčíslení. A teprve až všechno toto bude vyjasněné, tak se sem znovu tento návrh zákona předloží.
Ještě jedna faktická poznámka, pana poslance Baxy.
Vážený pane předsedající. Já jsem teď přečetl ten text pozměňovacího návrhu, který prostřednictvím pana předsedajícího jste, paní poslankyně, předložila.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se pokusím ten problém vysvětlit, proč k tomu vůbec došlo. Na základě, a my tady máme už dnes konstantní judikaturu Soudní dvora Evropské unie, a na základě této judikatury podléhá DPH i tato dotace k ceně. Tedy je součástí základu pro výpočet daně, například v podobě té platby kompenzující nižší ceny jízdenek. Co není dotace k ceně. A v tom je ta disproporce. Například pokud jde o zachování určité služby, to znamená, nejde o přímý vztah na cenu, například vstupné do divadla, ale vůbec zachování určité činnosti. Příklady: Divadlo, které obec dotuje dotacemi na provoz, ne aby snižovalo ceny, ale aby vůbec fungovalo. Dotace na linku autobusu, která ve večerních hodinách obsluhuje několik zapadlých obcí. Neplatí však, a to bych chtěla zdůraznit a v tom je ten zakopaný pes, neplatí, že každá smlouva s poskytovatelem veřejných služeb je problém. Jsou různé varianty řešení. Pak je možné. Některé nelze předělat. Musíme si přesně říct potom v rámci toho nastavování metodiky, které to jsou. My jsme samozřejmě v rámci připomínkových řízení nezaznamenali takto razantní výhrady k této novele, tuto diskusi.
Na místě ředitele Machytky bych se zachoval stejně, pokud bych měl tyto informace. Ale samozřejmě určitě není to na druhou stranu zcela pozitivní.
Také děkuji za pozornost. Prosím.
Děkuji za slovo. Ale ta situace tam už trvá skoro rok. A nemuselo k tomu dojít. Proto jsem se rozhodl, že to téma zvednu na tuto sněmovnu, protože si myslím, že jedna z velkých fakultních nemocnic v republice, jedna z oblastí, která má své problémy, Moravskoslezský kraj, si zaslouží odpověď na otázky, které zaznívají. Nezaznívá už to jenom zevnitř té nemocnice, ale dostalo se to bohužel - pro mě bohužel - i do obecné veřejnosti. Tady použil určitý argument. A já se pana ministr zeptám. Hovoříte o odklánění nebo kšeftu se vzorky, které se dávají do soukromých laboratoří. Podle mých informací to bylo minimum procent, jestli se hovoří o dvou třech procentech těch vzorků, které šly do nějakých laboratoří, a hlavně proto, že to jinde nešlo udělat, a zda pan Machytka to vyřešil a zastavil a dneska pod jeho vedením už žádné vzorky nejdou do soukromých laboratoří třeba nějak spojených se stávajícími lékaři. Ale má-li nastoupit krizový manažer, člověk, který má zavést pořádek v nemocnici, fakultní nemocnici, velké fakultní nemocnici, která byla dle vyjádření ministra dlouhodobě špatně řízena, tak se ptám, proč se 33 přednostů staví proti panu řediteli, proč se velká většina odborníků v té nemocnici staví proti. A samozřejmě to angažmá v ministerstvu mu mohlo poškodit reputaci a mohlo nějak v té nemocnici fungovat. Mířím k tomu, co se tam děje. A ti lékaři říkají, my jsme apolitičtí. Nás politika nezajímá. A my nemáme čas na nějaké politické šarvátky a na nějaké záležitosti spojené s vaším výkladem nebo s tím, co se jakože děje. My chceme léčit a chceme léčit kvalitně a moderně. A nám se poslední rok prostě toto nedaří, protože my jsme počítali, ano, přijde nový ředitel, bude to nové, a teď v uvozovkách, koště, které dobře mete, udělá pořádek. My to ty dva tři čtyři měsíce přečkáme. Ale ono to nenastalo. A ono se to začalo stupňovat dokonce. Ono se to dostalo do toho, že se to začalo přelévat dokonce do lékařské fakulty. Ty osobní zájmy tam začaly jaksi zvyšovat ten svůj kredit v tom rozhodování, co je správné a co ne, od těch faktických věcí, o kterých by se mělo jednat. A tady se začínám ptát, jestli ten člověk, který má za to zodpovědnost a byl pověřen řízením, byl jmenován a měl vyřešit ty problémy, jestli postupoval správně, jestli činil všechny kroky tak, jak měl dělat. Nikdo není neomylný, samozřejmě. A když se to dostane do toho stavu, že tady studenti jsou proti, jdou skoro do stávky, že zaměstnanci, ve velké většině odboráři, ve velké většině všichni protestují proti tomu systému, který je jim představován, tak je asi něco špatně. Prostě pan Machytka může být dobrý lékař, to neříkám, že není, neznám ho vůbec osobně. Ale prostě ty jeho manažerské kroky a to, co učinil, v ostatních zaměstnancích fakultní nemocnice nevzbudilo důvěru, že ví, co chce, a ví, jak to řešit. Proto jsem očekával od vaší páteční návštěvy jasné řešení. Toto stávající vedení mělo nějakou dobu na to, aby tu situaci řešilo. Stál jste plně svou vahou ministra za těmi kroky, které byly činěny. A ta zodpovědnost samozřejmě spadá i za ministerstvem, protože fakultní nemocnice je ministerská záležitost, to si, myslím, rozumíme. A tady jsem to postrádal to pondělí. Proto bych rád, pane ministře, abyste to svou vahou funkce ministra řešil tuto záležitost. Dal jsem ho i vám, abyste se s ním seznámil.
Minimálně v tomto bodu jsme měli stejné volební programy. Musíme říct, kdo tu politickou vůli nemá. Ale první otázka, paní ministryně: kde není politická vůle na zrušení superhrubé mzdy? Je pravda, že se lišíme v tom, co udělat s daní z hrubé mzdy. Já chci avizovat balíček pozměňovacích návrhů. Tam se ukáže, kdo má, nebo nemá politickou vůli. To pak nemá šanci, aby to Poslaneckou sněmovnou prošlo, ale pak porušujete vlastní volební program, což se stát samozřejmě může. A my jsme mnohokrát řekli ano, dneska to hodnotíme jako chybu. Tak si musíte vybrat. Obojí dohromady je fakt komické. Budeme určitě navrhovat zrušení tří sazeb DPH. A já s tím souhlasím. Nejsilnější opoziční klub říká, že je to dobře. Co brání tomu, abychom se bavili, že se vrátíme ke dvěma sazbám a abychom vedli racionální debatu o výši těch sazeb? My máme nějakou představu, ta se může lišit od představy vlády a v debatě se k tomu můžeme vrátit. Takže to bezesporu navrhneme. Navrhneme návrat ke dvěma sazbám DPH. Pak odpadne debata, která položka má být ve druhé snížené sazbě a která ne. Kdybychom měli dvě sazby, tak je to systémové. Co tam chybí, je debata nad další existencí daní, které mají mimořádně nízký výnos ročně. Bavme se o tom, zda to je efektivní, zda není lepší tuhle daň úplně zrušit. Teď proběhly komunální volby a zejména ve velkých městech mnohé, možná všechny kandidující strany přišly s objevným zjištěním: musíme řešit bydlení, ceny bydlení nám letí nahoru. To je věc, která se dá zrušit velmi rychle a která reálně může zlevnit pořízení vlastního bydlení.
On skončil stejně hodnocený jako druhý kandidát a to byl pan Havrlant. Tohle je potřeba uvést na pravou míru. Některé mohou být spekulace, jiné do sebe podezřele zapadají. Jedním z nich je Pavel Juříček - poslanec, velkopodnikatel z Opavska, který má na ministra zdravotnictví velký vliv. A právě nedávné nesmyslné odvolání přednosty porodnické kliniky Ondřeje Šimetky bylo posledním démantem na náhrdelníku nesmyslných rozhodnutí Evžena Machytky." Jinak cituji z glosy Aleše Uhra. Já bych se tady rád pana poslance zeptal, případně i pana ministra, zdali to bylo opravdu tak, že byl pan Machytka prolobbován a případně na základě čeho byl tedy preferován pan Machytka, naopak, když pan Havrlant byl podporován právě i fakultou ostravskou?
A s další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Dolínek.
Částečně jsem chtěl říct to co předřečník, že opravdu bych poprosil pana poslance, aby nebyl zavádějící. Až náměstek pana primátora udělal rozbor. Je to klasický postup. Tady to bylo 6 měsíců a pět výměn. Já bych se tady chtěl postavit za pana ministra v jedné věci, že určitě je to nelehké to vyřešit. Je to velmi komplikované, jak zde bylo popsáno. Ten celý obor na vysoké škole je tam mladý. Ta situace je tam komplikovaná. A o to víc bych to nechtěl ještě hyzdit paralelami z minulosti. Já si velmi vážím pana docenta Svobody v té odborné části, jak o tom hovořil, a historicky za naši osmiletou zkušenost a spolupráci mohu říct, že takřka z 90 % se v odborné části nikdy nemýlil. Proto ta slova, co zazněla, myslím, že je dobré brát velmi vážně zde. A poslední věc. To sem nepatří. Aby pan ministr byl vystaven tomu, že něco si musí po telefonu dohadovat s nějakým přednostou, a ředitel to není schopen garantovat, to je podle mě trapné.
Nyní tedy v obecné rozpravě pan poslanec Ivo Vondrák. Tak, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý večer, dámy a pánové. To je první věc. Dobrý manažer musí mít svoji vizi a musí pro ni získat lidi. Nemůžete jako ředitel během devíti měsíců, co tam působí, v podstatě dovést nemocnici do takovéhoto stavu. Já si myslím, že to je docela zjevné, a myslím si, že tady není o čem moc diskutovat. Nyní bych se chtěl zastat pana docenta Šimetky. Ta nemocnice je v těchto problémech delší dobu. Když měl být uveden zpátky do své pozice, tak požadoval po řediteli, aby se mu omluvil. A byl označen za člověka, který je agresivní. Nezlobte se na mě, takto se nejedná s přednostou kliniky, který má akademický titul a navíc ještě skutečně pracuje pro Lékaře bez hranic, což bych považoval za pozitivní, protože obětuje svůj čas a v podstatě nasazuje možná někdy i život v takovýchto situacích. Takže prosím, já bych chtěl říct, že ta situace je vážná. Myslím si, že skutečně není správné, že ji řešíme tady na půdě parlamentní Sněmovny, protože to není vhodné. Ale domnívám se - a my jsme takto vyjádřili své stanovisko i s panem primátorem, protože jsme v podstatě vystaveni také tlaku dané situace. Prosím tedy, abychom se shodli na tom usnesení, a pokud možno situaci si vyřešili, tak jak to tady zaznělo. Nikdo se ho samozřejmě nechce dotknout, ale je to rozhodnutí, které je na něm, a myslím, že primárně na něm.
Tak, děkuji.
Dobrý večer, dámy a pánové. Chci být hodný, byť jsem se při některých vystoupeních lehce rozčílil. Já jsem dvě období po sobě, a prostřednictvím pana předsedajícího kolega poslanec Vyzula to potvrdí, dělal předsedu Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Na další volbě děkana jsem se podílel. Vždycky jednou za rok máme setkání a debatujeme problémy. Debatovat o tom, že akademické svobody... nebo naznačovat, že akademické svobody nejsou něco, co je neotřesitelné, mně připadá neskutečně dehonestující. A součástí akademických svobod je respektovat rozhodnutí akademických senátů fakult a univerzity. V akademických senátech nejsou jenom nějací úplatní akademici, pokud by si to kdokoliv myslel, ale v řadě akademických senátů je polovina, nebo alespoň třetina, ve většině polovina studentů. V historii jednotlivých fakult se řada děkanů odvolávala. Ti děkani bojovali z rozhodnutí akademických senátů. Ale vzpomeňme si na kauzu plzeňských práv. Kdo byl hnán finálně k odpovědnosti? Předseda Akademického senátu Právnické fakulty v Plzni. Ten byl ten, který odpovídal. Akademický senát je parlament fakulty. Akademický senát je parlament univerzity. Jeho postavení je neotřesitelné, a pokud opravdu existují podezření na zmanipulování voleb do akademického senátu, je to opravdu nesmírně vážné podezření.
Otevírám rozpravu, ale konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, mohu rozpravu tedy ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Ač je to hlasování procedurální, tak má zásadní význam. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. A ještě než se ustálí počet přihlášených, dovolte mi, abych konstatoval další omluvu, a to omluvu pana ministra Jana Kněžínka z celého dnešního odpoledního jednání. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy, protože žádnou písemnou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí. I tuto rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím projednávání končím. Dalším bodem našeho jednání je Z pověření vlády uvede tento návrh ministr zdravotnictví a já mu udělím slovo, až tady bude klid. Prosím sněmovnu o klid.
Děkuji, vážený pane předsedající. Adaptací českého právního řádu na toto nařízení dochází ke zřízení a spuštění systému na ověřování pravosti léčiv v rámci celé Evropské unie. Stanovují se tak jednotná pravidla pro zavedení ochranných prvků pro ověřování pravosti a neporušenosti balení léčivých přípravků, zejména charakteristiky a technické specifikace jednoho z ochranných prvků, tedy jedinečného identifikátoru, způsoby a rozsah ověření ochranných prvků jednotlivými dotčenými subjekty a zřízení a správu systému úložišť obsahující informace o ochranných prvcích. Na národní úrovni je úložiště připraveno prostřednictvím Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, takzvaný NOOL. Nařízení však umožňuje členským státům zakotvit pro specifické situace odlišný režim. Cílem návrhu je přispět k jednotné evropské politice ochrany pacientů před padělanými léčivými přípravky, kdy v řadě zemí Evropské unie toto je problém a ten problém nabývá na významu, byť v České republice se zatím padělky léčivých přípravků nevyskytovaly ve velké míře. Týká se to pravidel pro provádění inspekčních postupů správné klinické praxe, stanovení zásad a pokynů pro správnou výrobní praxi pro hodnocené humánní léčivé přípravky a také zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a požádám zpravodaje pana poslance Miloslava Janulíka, aby se ujal slova se svou zpravodajskou zprávou.
Pravděpodobně to bude nějaký QR kód a už z výroby, takže bude jasné o každé krabičce, jaký je její osud. Ale není to tak samozřejmě... Přenáší se ta finanční účast na bedra výrobců farmaceutických firem, částečně tedy v těch vyspecifikovaných případech i distributorů. Čili v tomto smyslu si myslím, že to není žádný dramatický posun pro ty lékárny ani výraz na nějaké zvýšení... nějaká finanční náročnost, protože maximálně by se jednalo o třeba výměnu čteček kódů, což se bavíme o řádech maximálně několika tisíc korun. Takže ze všech uvedených důvodů doporučuji propustit tento zákon do dalšího čtení.
Děkuji, panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Pan ministr s přednostním právem, i když zatím jiný přihlášený není. Takže pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Myslím si, že to je dostatečná doba, abychom tento návrh projednali.
Návrh je podán řádně v rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Budeme tedy hlasovat o přikázání garančnímu výboru. Já vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. O přikázání výboru zdravotnímu jako výboru garančnímu rozhodneme v hlasování číslo 37, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.